Prosím, pane zpravodaji. Je to hlasování 78, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 102, návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko výboru nebylo přijato. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu H varianta B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Dalším návrhem je návrh pod písmenem J1.2 a stanovisko opět nebylo přijato.
Návrh nebyl přijat.
Tím, že nebyl přijat, můžeme hlasovat o návrhu N, ke kterému také nebylo přijato stanovisko garančního výboru.
Zopakuji poslední větu, že mě to trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Budeme sice tvrdit, že to máme, dokonce se to tak bude jmenovat, ale ten obsah vykastrujeme tak, že bude v podstatě úplně nefunkční. Takhle jste si schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti, a pokud dnes projdou pozměňující návrhy a schválíme tenhle zákon, tak přesně tak to bude s registrem smluv. Já si myslím, že tenhle přístup není úplně fér. Fér byla zcela vážná diskuse o tom, jestli registr smluv ano, nebo ne. Pokud jsme se rozhodli, že ano, tak ho nedělejme nefunkční. Já sice chápu předkladatele, který se trápí tím, že národní podnik Budvar bude v nevýhodné pozici, protože proti všem ostatním soukromým pivovarům bude muset zveřejňovat smlouvy. Ale ta příčina není v tom, že máme registr smluv. Ta příčina je v tom, že stát vlastní pivovar. Od toho si přece lidé stát zřizují, aby vlastnil a provozoval pivovary. To je jedna ze zásadních úloh státu. Prostě nemůžeme koláč mít a současně ho jíst. Nemůžeme říkat, že tyhle podniky chceme, aby zůstaly státní, ale nechceme, aby zveřejňovaly smlouvy. To je smysl zákona o registru smluv. A že je v tom jistá nevýhoda - nezaměňujme následek a příčinu. Ta příčina je v tom, že ty podniky jsou státní, ne že existuje registr smluv. Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří ani jeden pozměňující návrh, ani zákon jako celek.
Já vám taky děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vím, že to panu Kalouskovi bude možná nepříjemné. Ale co se týče registru smluv, já s ním naprosto a do písmene souhlasím. Nesouhlasím, co se týče té rozpočtové odpovědnosti. Ale co se týče registru smluv, myslím, že to řekl naprosto přesně.
Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení do obecné rozpravy. Takže pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního jednání.
Musím také konstatovat, že ta chyba byla převzata už z toho sněmovního tisku, který tu chybu také obsahuje. Děkuji za pozornost.
Myslím si, že tento návrh lze zahrnout do legislativně technické úpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci na tomto místě opakovaně vyjmenovávat všechna slabá místa a dlouze argumentovat, proč je zapotřebí registr smluv změnit. Zmíním jenom jen v krátkosti dvě oblasti, které dle mého názoru trápí praxi nejvíce. První z nich je klíčová otázka bezpečnosti země. Od 1. července bude muset být v registru každá smlouva nad 50 tis. korun, jinak bude stižena neplatnosti. Apeluji proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste schválili výjimku formulovanou v mém pozměňovacím návrhu pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Druhou velmi citlivou oblastí jsou tolikrát zmíněné veřejně vlastněné společnosti. Zastánci úplného zveřejňování však zapomínají, že akciová společnost není obec. Akciová společnost je podnikatelským subjektem, jehož primárním cílem je vydělávat peníze, které následně odvádí do veřejného rozpočtu. Uvědomme si také prosím, že budějovický Budvar se téměř v ničem neliší od celé řady dalších státních či krajských nebo obecních společností. Nemůžeme proto vyjmout Budvar, ale ostatní společnosti v registru smluv ponechat. Zákon musí přece platit pro každého stejně. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám velké pochybnosti o korektním postupu při té výjimce, která se předpokládá pro veřejné vysoké školy. Ze zkušeností z realizace registru smluv, ukládání těch smluv a celkové evidence smluv, kterou znám z univerzity, na které působím, tedy z Masarykovy univerzity, tady toto není reálný problém. A když se podíváte do toho, jak jsou tam zveřejňovány údaje od jiných institucí, tak k tomuto začleňování často bez problémů dochází. Občas jsou ty smlouvy začerněné téměř celé, zase odkazuji na data, která jsou dnes obecně přístupná v registru smluv. U veřejných vysokých škol se jedná o veřejné korporace, které jsou srovnatelné svou velikostí, počtem zaměstnanců, rozpočty s takovými institucemi, jako jsou města.
Já bych připomněl, že předložená vládní novela je hlavním nositelem transpoziční povinnosti ČR vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Současně přibližuje spotřebiteli výhody alternativních paliv. Návrh zákona byl projednán hospodářským výborem nejprve 20. září 2016 a pak následně po ukončení lhůty pro pozměňovací návrhy dne 16. listopadu minulého roku. K návrhu zákona bylo v termínu uplatněno několik pozměňovacích návrhů a ministerstvo jakožto předkladatel zákona se plně ztotožnilo se stanoviskem hospodářského výboru vydaným dne 21. listopadu loňského roku i s obsahem těchto pozměňovacích návrhů, které výbor doporučil Poslanecké sněmovně přijmout. Děkuji vám za pozornost.
Nebudu zdržovat tím, že bych opakoval, co řekl zástupce předkladatele, tedy pan ministr průmyslu, ale přesto ze své pozice, z pozice zpravodaje, bych opačně rád poděkoval jak jemu, tak jeho kolegům, pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu. Já bych to hodnotil tak, že nakonec jsme rozumné minimum a rozumný kompromis našli. V podrobné rozpravě vás s těmi návrhy seznámím. Jsou to standardně pozměňovací návrhy garančního výboru, v tomto případě hospodářského. Poté hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D jako Dušan pana poslance Milana Urbana, potom písmeno B jako Boris poslance Petra Kudely. A nakonec hlasování o návrhu zákona jako celku.
Zeptám se, zda má někdo jiný návrh nebo si přeje vystoupit k návrhu procedury. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.
Tak nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Děkuji za podporu. Vlastně všechny ty pozměňovací návrhy se odehrávají ve skupině kolegů z hospodářského výboru.
Vy to děláte ve spoustě oblastí. No to je sice krásné, ale nevím. Zkuste vysvětlit té mládeži nahoře, co se tady dělo. Ale zapomenout by se nemělo.
Děkuji. Nyní pan poslanec Gabal, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Já předešlu, že jsem klubu doporučoval nepodpořit tento návrh z důvodu jeho selektivnosti, ale vůbec nebudu upírat právo těm, kteří ho předkládají, provést takovéhle zhodnocení. My jsme udělali selektivní represi v lustračním zákonu a podobných věcech, ale neprovedli jsme dost hlubokou morální debatu o celém tomto období. A to, co tady vlastně řešíme, je přesně tato otázka. Já nepovažuji za dobré, aby se to řešilo na bázi konkrétních osudů několika tisíc nebo stovek lidí, to není dobré. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Já bych byl rád, kdybychom dokázali selektovat a v té historii se také trochu vyznat. Do strany vstupovali lidé bez politické příslušnosti, ale také přecházeli z jiných politických stran, a když se na tu historii podíváte, tak většinou ti byli ti největší goliáši.
Kolegyně, kolegové, já bych rád odpověděl panu kolegovi Opálkovi. Drobně bych tam opravil mluvnický zádrhel - ne křestem, ale křtem, ale to je jenom bokem. Já si velmi vážím lidí, kteří dokázali a dokážou udělat reflexi svého vlastního života. A vím velmi dobře, jak jsou věci nelehké, jak jsou věci komplikované a křehké, a také vím, že existuje něco, co se nazývá konverzí, upřímným obrácením člověka. To není prázdná fráze, to je fakt. To znamená, tato věc existuje, je často skutečně ukryta v hlubinách lidského srdce, ale existuje, a takoví lidé si zaslouží naši úctu. Nesporně byli ti lidé i mezi těmi, o kterých hovoří návrh zákona. Ty důvody, proč já nemohu tento návrh podpořit, tady zazněly - je selektivní. Ale chtěl bych dodat jednu věc. Tady se pořád hovoří o tom, že jedni komunisté byli druhými perzekvováni. To je věc, která provází různá totalitní hnutí. Tak to bylo podobné v roce 1968, kdy jedna komunistická frakce porazila druhou. Ale co je podstatné - od začátku tady byli lidé, kteří nikdy komunistickému šálení nepodlehli a kteří od roku 1948 byli tvrdě perzekvováni a na jejich rodiny toto tvrdě dopadlo. A na ty také bychom neměli zapomínat, protože dodnes některé z obětí komunistických represí mají mnohem nižší důchody než jejich mučitelé. A to je velmi nespravedlivé. Děkuji vám za pozornost.
Dámy a pánové, já se tedy přiznám, že ne ve všem s panem ministrem Hermanem souhlasím. To byla ta jejich reflexe. Prosím vás, je to skupina lidí, která v řadě případů přebíhala tak, jak vlaje korouhev. Já si myslím, že odpustit jim měli - a o to měli prosit. Schovávali se za nějaké kolektivní omluvy lidí, kteří neměli právo se kolektivně omlouvat.
Děkuji. Já se jenom usmívám a víceméně směji se. Vystupuje tady obrovské množství řečníků s tím, že to je selektivní, že se to týká pouze úzké skupiny atd. Proč vy jste nepodali návrh, který by měl být širší? V okamžiku, kdy my jsme podali návrh pro lidi, o kterých si myslíme, že si to zaslouží, tak najednou je vůči tomu obrovský odpor a obrovský humbuk. Proč jste to neudělali?
Kdo je proti tomuto návrhu Tento návrh přijat nebyl.
Děkuji. Tím nemáme žádnou komplikaci nebo souvztažnost s písmenem C, a můžeme ho tedy hlasovat.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Další prosím. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že se zákonem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
Otevírám dalším bod dnešního jednání a tím je V tom případě vyhlašuji přestávku pět minut. V případě, že se nedostaví pan navrhovatel, budeme pokračovat dál podle programu.
Úplně iracionálně. Takže prosím, bavte se mezi sebou i v rámci jednoho poslaneckého klubu.
Já vám děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek.
Mají, vnímáme to tak všichni. Máme tady podvýbor pro válečné veterány, nemáme tu podvýbor pro perzekvované učitele. Prostě vojáky vnímáme nějakým způsobem.
Nyní paní poslankyně Rutová a připraví se pan poslanec Chalupa. Já vám také děkuji.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Jsem spolupředkladatelem tohoto zákona, vím, proč jsem spolupředkladatelem, a nikomu svůj názor nenutím. Zameťte si před vlastním prahem a nechte nás na pokoji.
Nyní pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Nastoupil jsem na vojenskou školu a po čtyřech letech strana rozhodla, že nemůžu být vojákem. Šel jsem na šachtu a na té šachtě jsem potkal řadu lidí, řadu techniků, kteří byli vyhozeni a šli k lopatě. Potkal jsem řadu dalších skupin, které skutečně byly perzekvovány.
Nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Marek Benda.
Já jsem opravdu nechtěl zdržovat hlasování ani diskusi, ale musím tady zareagovat na některá slova svých předřečnic a předřečníků. Obecně bych mohl říci sliby chyby. Vy jste se rozhodli, jak jste se rozhodli. Nicméně já jsem četl podrobně stanovisko vlády a to stanovisko vlády se opakuje. A my chceme, aby ti mladí a naši občané byli hrdí na Českou republiku, a když můžeme v té věci něco udělat, tak se skryjeme za to, že se zdržíme hlasování. Opravdu, to je odvaha!
Děkuji.
No, byli tací, ale těch byla opravdu velká, ale velká menšina.
Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl také reagovat na vystoupení pana poslance Böhnische. To by přesně vystihovalo i tu historickou větu. Chci jen připomenout, že to nebyli jenom ti, kteří ztratili zaměstnání. A úplně vážně nám tady říkáte, že chcete odškodňovat oběti komunistického režimu, a současně s nimi chcete do vlády?
Stanovisko?
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Námitka byla přijata. Tento návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Návrh byl přijat.
Samozřejmě se nedá zaplatit všechno, co bylo způsobeno. Tam je to posuzování případných individuálních zásluh, a ne tohle plošné - kdo byl v rámci čistek v jedné komunistické straně vyhozen, má dostat nějaké odškodnění.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Vláda, jak zde bylo zmiňováno, vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas. Byl předložen pozměňovací návrh pana kolegy poslance Sedi, který doplňuje v části kompenzačních příspěvků - zdroj případných hrazení nákladů rozšiřuje o Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tolik stručně ke shrnutí a dovolte mi navrhnout proceduru hlasování.
Děkuji.
Pak o zákonu jako celku. Děkuji.
Eviduji žádost na odhlášení. Děkuji. Tady pro upřesnění - stanovisko garančního výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Tímto návrhem zákona jsme se opět zabývali dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1541 přerušili a odročili do doby přítomnosti zpravodaje poslance Jana Farského. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které eviduji několik přihlášek. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu jak k předloze, tak k pozměňovacím návrhům.
Můžeme se tedy pustit do hlasování.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Pan poslanec Bendl.